Prostě třetí čtení je podle mého názoru o rozhodování a vzhledem k tomu, že máme dnes omezený časový prostor pro jednání ve třetím čtení a ten časový prostor, pokud vím, končí ve 14 hodin, pokud nebude prodloužen, tak nebudu vystupovat v diskusi, abych nezabíral čas pro projednání návrhů zákonů, které už několik měsíců čekají v této Poslanecké sněmovně na to, aby mohly dojít na řadu.
Děkuji panu premiérovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo.
Pane premiére, odpusťte, ale jenom ignorant není schopen pochopit, že tohle není úplně standardní situace, protože druhé čtení tohoto zákona jste si prosadili na mimořádné schůzi v úterý. V tom druhém čtení padly nějaké pozměňovací návrhy. Já tedy si dovolím panu kolegu Stanjurovi odpovědět, proč tomu tak je. Možná jste si povšimli, že když předkládá něco pan ministr financí, má přítele na telefonu. Někdy dochází k zmatkům, když se pan ministr financí neudrží, odpoví hned, přítel na telefonu ho opraví, tak on to potom jde opravit. Ale dobře. Pane premiére, až budete zastupovat nějakého ministra a předkládat za něj návrhy zákonů, pořiďte si tam také nějakého přítele na telefonu, ať nám můžete fundovaně odpovědět.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Já myslím, že se shodneme, že ten zákon není úplně jednoduchý a triviální. Vy jste hlasovali pro zkrácení lhůty. Chci připomenout, že je to naposled, no možná do konce roku, pak už to nepůjde. Mně nepřipadá 12 hodin denně jako málo. Já říkám, svolal to ministr vaší vlády.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl jenom vyjádřit k návrhům zákonů opozice. Je pravdou, že jsme se sešli jako předsedové všech klubů parlamentních stran a domlouvali jsme se na tom, jestli budou zařazeny zákony opozice, nebo nebudou. Jak řekl pan kolega Sklenák, je tady jeden zákon, který navrhlo hnutí Úsvit, a to je vyšetřovací komise na D47. Přece to není zákon levice ani pravice. To si myslím, že není žádné politikum a je to v zájmu nás všech.
Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Po něm pan předseda Kalousek.
Pane premiére, nechal jsem se strhnout, nebyla to úmyslná lež. A máte plnou pravdu, pan ministr zdravotnictví u svého bodu byl. Opravdu to nebyl úmysl. Ale vy byste se měl omluvit také opozici za to, jak ji nepravdivě obviňujete z toho, že máme jenom destruktivní chování. To prostě není pravda! My jsme v úterý jako předsedové opozičních klubů protestovali jenom proti tomu, že jsou špatně zorganizovány schůze. Proč to není na jedné schůzi? To je úplně něco jiného. Nejenom do našich poslaneckých kanceláří v regionech, ale i tady. A to je to, po čem voláme. Ale pokud se normálně domluvíme na tom, které dny se bude jednat, jak dlouho dáte prostor pro opoziční návrhy, tak to bude fungovat lépe. To určitě ne. Ale byli bychom všichni klidnější. A také k té nervózní atmosféře bezesporu přispívá to, že jsme tady moc dlouho. Vy jste na nás zaútočil, přitom vy máte většinu v této Poslanecké sněmovně. Nebyl v tom úmysl.
Všichni by museli znovu k posudkovému lékaři, obrovské problémy s výměnou průkazů mimořádných výhod. Kdybyste to nevetovali, tak jsme to projednali v řádné schůzi. Takže to je naše představa.
Pardon, ještě před panem předsedou Kalouskem s faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek. Pardon. Omlouvám se, pane poslanče, nemohu vám udělit slovo. Nacházíme se mezi body a mohou mluvit jenom ti s přednostním právem. Omlouvám se.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Na obhajobu vlastní neschopnosti vám času líto není. Na obhajobu věcných dotazů, které byly položeny k návrhu zákona, který předkládáte, vám líto času je. Zájem vlády je prosadit maximum vládních zákonů, zájem opozice je upravit je co nejvíc podle programu, který slíbila svým voličům, některým z nich i zabránit.
Ale poukazuji na to, že nemáme čas. Už tady dnes byla jedna přestávka na jednání poslaneckého klubu, to znamená jeden z poslaneckých klubů se sešel v mezičase mezi třetími čteními.
To je procedurální návrh, o kterém bych měl dát hlasovat. Ale slyším tady něco o vetu.
Padl procedurální návrh, který lze vetovat. Alespoň jeho část. Takže dovolte, abych se vyjádřil. Chcete pro veřejnost lepší a jednodušší důkaz, než že dnešního dne máme na programu tři schůze? Tohle jsou vaše nápady. A přestávají se v tom orientovat i někteří členové Poslanecké sněmovny. Proč by se v tom měla ještě orientovat veřejnost, která často vůbec nechápe, co vy tady předvádíte, co tady děláte a co tady každý den ráno měníte? Vy sám jste, pane premiére, řekl, že ten zákon tady leží až 31. července. Poslanecká sněmovna zasedá kontinuálně pořád. Promiňte, ale je tu strašný křik. Tohle vám prostě nikdo nemůže uvěřit. A nesvádějte vlastní neschopnost a nekompetenci na opozici. Několik měsíců jste měli na to, abyste to kterýkoli den zařadili na program Sněmovny a kterýkoli den projednali. U žádného bodu. Jménem dvou poslaneckých klubů vetuji návrh hlasování třetího čtení po 14. hodině.
Pan premiér nechce.
Ne "nyní je na řadě". Několik poznámek k tomu, co říkal pan předseda Okamura. Tento váš návrh Sněmovna přijala. Stejně tak zařadila pevně návrhy pana kolegy Stanjury, který tady měl tři poslanecké návrhy. Takže jsou zde projednávány opoziční návrhy. Zařazujeme pevně body na některé z následujících dní a vždy vás o tom informujeme. A co se týče zákona o platu, ten už byl taky několikrát zařazen a pevně.
Pardon, pane předsedo. S faktickou poznámkou se nyní hlásí pan premiér. Jste přihlášen.
Dnes se přece mělo hlasovat ve třetích čteních, měly se tady tyto návrhy projednávat. Místo toho se tady vede obecná diskuse, ve které se vracíme k událostem uplynulých týdnů a měsíců, aniž by to mělo jakoukoli vazbu na projednávaný návrh zákona a projednávané návrhy, které tady byly. Čili opozice žádnou diskusi vést nechce.
A proč by měla mít vaše vláda důvěru? Já si neumím představit jinou variantu. Když si vzpomenu na přísloví, které mě učila moje babička, tak ona v tom neviděla rozpor. Oba dva pánové v tom vzájemném obvinění buď lžou, a pak jim nemůžeme věřit, anebo kradou, a pak jim tuplem nemůžeme věřit. Prosím pěkně, takovýhle výsledek my nemůžeme dopustit. To není jenom vaše věc. To je věc této Poslanecké sněmovny, která, znovu zdůrazňuji, má svoji ústavní kontrolní pravomoc nad vládou, a tato Poslanecká sněmovna byla dnes konfrontována s tím, že vaši ministři buď lžou, anebo kradou, a je povinností této Poslanecké sněmovny, aby se dobrala výsledku, co je pravděpodobnější varianta z těchto dvou možností. Já jsem řekl, že zcela nepochybně na to svoláme mimořádnou schůzi. Na poradě předsedů poslaneckých klubů zvážíme, zda to bude mimořádná schůze k tomuto bodu, anebo zda to bude schůze svolaná k vyslovení důvěře vlády. Obecně se kloním k té druhé variantě, protože jestli nám dva významní členové vaší vlády nenabízejí jinou možnost, než že lžou, anebo kradou, tak bychom jim neměli věřit ani v jednom, ani v druhém případě. Ale teď nechci předbíhat diskusím, které nás čekají. V každém případě se tomu budeme věnovat na mimořádném zasedání a těžko si umím představit důležitější mimořádné zasedání.
Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura, po něm pan premiér Sobotka a poté paní ministryně Válková a pan předseda Okamura.
Debata je mimořádně vážná, tak dovolte jen krátkou reakci na vystoupení pana ministra vnitra, abychom si rozuměli. Tak ať to neposouváme někam, kde to není. Nechtěli jsme po panu premiérovi, aby teď hned řekl: Toho odvolám. Odvolám oba. Neodvolám nikoho. A rozumíme tomu, že na to potřebuje nějaký čas. Nemáme z toho radost. Ani se tomu nesmějeme jako mnozí z nás. Protože si myslím, že to není k smíchu. Tak to prostě není. Víme, kdo má většinu. Víme, kdo je v menšině. Ale to přece neznamená, že nemůžeme řešit a požadovat po premiérovi, který za tu vládu zodpovídá jako za celek, aby rozhodl rychle, aby případně řekl, na základě čeho se bude rozhodovat a jak se bude rozhodovat. Bez toho, aby teď v tuto chvíli říkal, kdo má pravdu. Tomu přece rozumíme.
Nyní s přednostním právem požádám pana premiéra Sobotku a připraví se paní ministryně Válková.
Nechci mluvit o jiných dnech, o jiných týdnech. Nechci se vracet k tomu, co se tady odehrává už prakticky permanentně těch posledních deset měsíců v Poslanecké sněmovně, ale dnes skutečně po jednání od 9 do 14 hodin tři projednané návrhy zákonů ve třetím čtení. Je to otázka koaličního sporu. Máme tady vládu, která má většinu v Poslanecké sněmovně. Je to vláda, která je založena na koaliční smlouvě. Spolupracují tři politické strany. Je potřeba, aby se sešla koaliční rada, aby projednala ten veřejný spor mezi ministrem zdravotnictví a ministrem financí. Já ten spor pokládám za nevhodný. Pokud se kdokoliv dopouští jakéhokoliv obvinění, tak by to měl doložit, nebo by se měl omluvit. Chci se sejít a sejdu se s ministrem zdravotnictví, sejdu se s ministrem financí a bude mě tato věc zajímat. Předseda vlády není od toho, aby úkoloval policii v nějakých konkrétních věcech. Tady, a teď se bavíme o událostech, pokud tady byly zmiňovány v Sněmovně a byly tady citovány různé výroky, bavíme se o věcech, které vězí v minulosti. Nejsou to záležitosti, které by se týkaly posledních deseti měsíců, kdy je tady současná vláda.
Prosím, usaďte se do svých lavic. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pondělí 10. listopadu. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou takovou informaci nemám. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Klučku. Pokud jiný návrh není, tak budeme hlasovat o určení ověřovatelů. Tento návrh byl přijat. Chtěl bych vás informovat o omluvách z této schůze. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 22. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž tak nelze schválený pořad rozšiřovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Omlouvám ještě pana poslance Vondráčka, a to z rodinných důvodů. Nyní bychom tedy přistoupili k jedinému bodu, který máme na pořadu schůze, a tím je Nyní se ptám, kdo se hlásí do rozpravy, a vidím paní ministryni práce a sociálních věcí.
Dobrý den, vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci. V případě, že by proti tomuto návrhu bylo vzneseno veto, navrhuji alternativně zkrátit lhůtu na 30 dnů.
Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že jsme tisk již přikázali, zbývá nám pouze hlasovat o případném zkrácení. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu zkrátit lhůtu na projednání ve výborech o 43 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, tudíž druhý návrh paní ministryně je nehlasovatelný. Prosím ještě o pozornost. Ve 12 hodin se sejde slavnostní shromáždění Poslanecké sněmovny a Senátu v budově bývalého Federálního shromáždění. Poslanecká sněmovna pro zájemce zařizuje odvoz od budovy Poslanecké sněmovny.
Kdysi bylo FIPO. Někdo ho zrušil. Víme asi proč. Taky posilujeme tu finanční správu. Nabereme 600 lidí, aby konečně byli v terénu, aby získali nějakou autoritu. Toto není Chorvatsko. A taky vychytali mouchy. Proto budeme mít tu výhodu, že když my to budeme aplikovat, tak nebudeme mít ty ztráty toho zavedení. A tam to funguje. Já myslím, že všichni poctiví podnikatelé v Čechách, kteří platí daně, to vítají a jsou rádi, že bude konečně kontrola. Takže já nevím, co je na tom špatného. A ohledně, prosím vás, těch slibů. To samozřejmě média vždycky fabulují. Je cíl, že bychom rádi tu DPH snížili. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Takže žádný takový slib nebyl. My jdeme realizovat to, co je odzkoušeno. Bojujeme konečně efektivně proti daňovým podvodům. A to, že jsme dělali analýzy... Dělali jsme pokusy. Žádné softwary není potřeba. Ti poctiví to určitě přivítají a budou rádi. Takže s chorvatským modelem to nemá nic společného.
Nyní s přednostním právem nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.
Odpusťte prosím, pane ministře, je to asi moje vina, že jsem vnesl do diskuse tolik oblíbené karusely a Kobru. Já jsem chtěl jenom demonstrovat, že byť o tom můžeme mediálně mluvit, tak efektivita výběru DPH se vám zhoršuje. To je fakt. Asi tak jako oproti nám investujete méně. Byť nominálně, meziročně samozřejmě s vyšším výkonem ekonomiky oproti loňsku je vyšší výběr DPH. Ale pokud roste výběr DPH pomaleji, než roste růst tržeb, tak se prostě snižuje efektivita. To není ideologický spor. Ale já ten spor tady vést ani nechci. Já jsem položil tu zdvořilou otázku, na kterou jsem nedostal odpověď, abych o tom mohl zodpovědně hlasovat. To je to, co nevím! Já přesně vím, co to bude znamenat pro toho drobného podnikatele. Ale pan ministr, když to navrhuje a chce tím ty podnikatele zatížit, tak si toho musí být samozřejmě vědom.
Nyní, pardon, s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Jenom já jsem jich za hodinu, možná dvě, viděla stovky. Tak mi řekněte, jestli není už toto důvod pro to, aby se s tím nějaký pořádek udělal.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Já jenom aby nedošlo k nedorozumění. Aby snad nedošlo k omylu, že tady padla odpověď na můj dotaz.
Děkuji.
Tak já už tomu nerozumím.